Účelem preventivní restrukturalizace je předcházet úplatku podnikající společnosti, lze tedy provést pouze před jejím úpadkem. Pokud se společnost do úpadku dostane, pak následuje insolvence, proces preventivní restrukturalizace je pro společnost dobrovolný. V prvním stupni, stejně jako insolvenční řízení, je vedeno před krajským soudem. Na rozdíl od insolvence nemusí být ale preventivní restrukturalizace soudem ustanovena vždy, nýbrž pouze na návrh dotčených stran.
Vážený pane nepříjemný - pardon, vážený pane nepřítomný ministře vnitra, já bych se v dnešní interpelaci chtěl zaměřit na novou zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti. Dá se říci, že v médiích už to proběhlo, myslím si, že to budeme projednávat, tu zprávu, i na výboru pro bezpečnost.
Poprosím velmi o dodržování času na interpelaci. Prosím. Nyní přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Jany Hanzlíkové, připraví se paní poslankyně Monika Oborná.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane nepřítomný ministře, moje interpelace se týká zhoršení plnění opatření v oblasti politiky stárnutí. Politika stárnutí a plnění opatření strategií z této oblasti je pro všechny civilizované země prioritou. Jedním z důvodů k tomu je především demografický vývoj, kdy víme, že populace stárne, a v budoucích letech se to projeví v mnoha oblastech. Je proto nesmírně důležité vytvářet ve společnosti vhodné podmínky. Vzhledem k tomu, že 9 z 10 lidí chce své stáří prožít v domácím prostředí, je naprosto nutné podporovat terénní sociální a zdravotní služby, ale co je nesmírně důležité, podporovat také ve společnosti mezigenerační sounáležitost a spolupráci, a to se v poslední době v oblasti veřejných prohlášení ze strany MPSV a vlády opravdu neděje. Ve veřejném prostoru se můžeme ze strany vlády setkat s komunikací ohledně seniorů v negativním smyslu, a to například, že seniorů bude stále přibývat, bude to stát spoustu financí na úkor budoucích generací, že důchodový systém je neudržitelný, musí se přistupovat k nepopulárním krokům, které se dotknou mladších generací, a mnoho dalších podobných výroků, které ve společnosti vřou a má to viditelný negativní vliv na mezigenerační vztahy a spolupráci. Proto se pana ministra ptám, jaké kroky MPSV a vláda učiní, aby se situace s naplňováním opatření v oblasti mezigenerační spolupráce výrazně zlepšila.
My přistoupíme k další interpelaci paní poslankyně Moniky Oborné, připraví se paní poslankyně Lenka Knechtová. Prosím.
Děkuji za slovo. Zároveň podpoříme i rozvoj vzdělávání. Budeme potřebovat novou generaci jaderných inženýrů, techniků a dalších profesí. Nebavíme se o stovkách, ale o tisících." Podle současných plánů by měl dodavatel nového bloku začít stavět v roce 2029 a o sedm let později by měl už nový blok začít vyrábět elektřinu. Jak ale víme, ani výstavba nových silnic, bytů nebo vzdělání inženýrů není vůbec krátkodobá záležitost. Děkuji za odpověď.
Děkuji za vaši interpelaci. Písemná odpověď přijde do 30 dnů. A já nyní požádám paní poslankyni Lenku Knechtovou o přednesení jejích dotazů.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, jak docílit spravedlivých podmínek v odměňování, financování sociálních služeb v České republice, narovnat podmínky ve financování a odměňování v segmentu sociálních služeb pro příspěvkové i neziskové organizace? V příspěvkových organizacích jsou zaměstnanci odměňováni platem, v nevládních pobírají mzdu. Svým příspěvkovým organizacím jejich zřizovatelé pomáhají a doplácejí na platy zaměstnanců automaticky a ze zákona, nevládním nikoliv. Tím je vytvářen rozdíl v odměňování. Jedná se mi o podporu rovných podmínek v odměňování sociálních pracovníků, se kterou se na mě obracejí sociální pracovníci z mého kraje.
Není tomu tak. Táži se nyní pana poslance Kolovratníka, zda navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi?
V jedné věci se, pane ministře, shodneme, jak jste řekl ten marketingový claim, ten pohled na věc, to jedno podání. Tyhle věty se mi určitě líbily a tam jsme ve shodě. Z pohledu uživatele skutečně to musí být jedno místo, jeden moment, kde si dám nějakou žádost a někdo mi odpoví. Dovolím si to odlehčit, použít vaši terminologii, kterou máte rád v oblasti digitalizace - je to ten frontend a backend. To je ad jedna, nebude to tedy jeden úřad.
Zaznamenala jsem žádost o odhlášení. Odhlásím vás všechny a požádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Počkáme, až se ustálí počet přihlášených. Kdo je proti? Končím projednávání této interpelace. Je tomu tak. Pan poslanec Farhan se přihlásil do rozpravy a má slovo, prosím.
Týká se to čekacích dob na vyšetření jak na magnetické rezonanci, nebo na CT přístrojích. Mám si to tedy vysvětlit tak nebo přeložit, že vy jako ministr zdravotnictví a vámi řízené ministerstvo nevíte a nezajímá vás, jak dlouho běžný český pacient na tato vyšetření čeká, jestli čekací doby odpovídají medicínským potřebám pacientů, jestli máme dostatečnou kapacitu zdravotnických zařízení, technologií a lékařů, kteří vyšetření na magnetických rezonancích a CT přístrojích poskytují? Opravdu vás to, pane ministře, nezajímá? Překvapuje mě, že můžete řídit Ministerstvo zdravotnictví bez základní znalosti, jak dlouho se v České republice čeká na vyšetření a plánované zdravotní výkony. Píšete mi, že čekací doby se vzhledem k různorodosti péče nedají reálně měřit. Nebylo by jednodušší pro vás mi napsat: Prostě se nám to nechce měřit, nebudeme to dělat, nevíme, jak na to. Dále v odpovědi na interpelaci píšete, že čekací doby se nedají validně měřit. Takže vy čekací doby neumíte měřit, ale víte, že existuje standardní čekací doba pro pacienty. A jaké jsou v tom rozdíly mezi jednotlivými kraji, jestli to sledujete nebo hodláte to sledovat? Pak se dále zeptám, když nevíte, jak dlouho se čeká na vyšetření, nemůžete z mého pohledu vědět ani, jak tato vyšetření jsou v České republice dostupná.
Ale to, od čeho se teď chci odrazit, je ten bod 3, kde jsem se ptal, jestli má MMR zpracovanou nějakou analýzu, jak se situace nebo stav zlepší nebo jak se zrychlí. Vy jste mi, pane ministře, odpověděl stručně, že MMR nemá takovou analýzu zpracovanou, pouze že jste zpracovali v souladu s legislativními pravidly vlády hodnocení dopadu regulace RIA. A v písemné interpelaci je uvedena věta, s kterou já se absolutně nemohu ztotožnit. Ta věta říká: "I po novele stále bude platit princip jeden stavební úřad, jedno řízení, jedno razítko a ke všeobecnému zrychlení stavebního řízení přispěje kvalitně připravená digitalizace stavebního řízení. Povolení bude vydáváno ve lhůtách, které byly nastaveny příslušným ustanovením nového stavebního zákona." Mohu tady, a vy to asi zopakujete nebo potvrdíte, konstatovat, že vzniká jakási dohoda mezi koalicí a opozicí na komplexním pozměňovacím návrhu. No ale já se pak dozvídám - řeknu neformálně, neoficiálně - nejenom od hráčů, od skupin, které se tady tou problematikou zabývají, ale bohužel i od vašich koaličních partnerů, od poslanců tady ve Sněmovně, že ty skupiny moc nefungují, respektive že od nich není zpětná vazba. Že je jim něco doručeno, ale pak nikdo neví, nebo občas lidé nevědí, jestli ta která pracovní skupina ten který podnět zapracovala, jestli ho řekněme akceptuje, nebo ne. Budu rád, když tady třeba na mikrofon i povíte, kdy bude ten materiál pro druhé čtení, kdy bude připraven a kdy ho uvidíme. To je moje první otázka. A druhé téma, na které se chci ptát a o kterém chci mluvit: zkrátka tvrdím, že věta, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo do té oficiální písemné odpovědi na moji interpelaci, tedy vaše konstatování, že bude platit princip "jeden stavební úřad, jedno řízení, jedno razítko", ta věta není pravdivá, pane ministře, je lživá. To znamená, věta "jeden stavební úřad" neplatí. Opět z principu věci nemůže být platná, když zavádíte jednotné environmentální stanovisko, když podle informací, aspoň, které v tuto chvíli máme, zůstáváte nadále bez integrace, necháváte si bokem zpracovat razítka hygieny, hasičů, životního prostředí, tedy všech dotčených orgánů státní správy, které nebudou integrovány. A tady připomínám, že každé samostatné stanovisko jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, a je jedno, jestli si ho vyžádá stavebník nebo ten integrovaný stavební úřad, je samostatně přezkoumatelné. Je to samostatný právní akt, který je samostatně přezkoumatelný. A to bych prosil, pane ministře, abyste tady zkusil obhájit a vysvětlit. Děkuji.
Děkuji, pane poslanče. Pan ministr se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.
My jsme minulý pátek potom, co jsme obdrželi ještě další pozměňovací návrhy, a konzultujeme samozřejmě i s opozicí, tak ve věci přijímání pozměňovacích návrhů jsme takzvaně - použiji to slovo - zavřeli krám, řekli jsme, tady je stop. Ještě jsme potom obdrželi nějaké návrhy, řekněme od skupiny za zdravý stavební zákon, což jsou lidé z okolí stavitelských firem a Hospodářské komory. Těmi jsme také prošli. Nevím, jestli už dostali vyrozumění, ale v podstatě jsou to často návrhy, které míří na ten původní rekodifikovaný - čistá státní správa. Já nevím, kteří poslanci říkají, že nevědí. Vy jste tady zmínil i koaliční partnery.
Fajn, to zní moc hezky, ale jak hodláte definovat, které profese jsou náročné, aby zaměstnavatel mohl odvádět vyšší pojistné za svého zaměstnance? Bude to například pomocná síla v kuchyni, kuchař, kuchařka, například ve vývařovně, kteří musí manipulovat velmi těžkými plnými hrnci? Nebo to bude ta samá profese v luxusní kuchyni, kde toto rozhodně není nutné?
Děkuji. Pan ministr je řádně omluven. Opět dostanete odpověď písemně do 30 dnů v souladu s jednacím řádem.
Vážení přítomní členové vlády, děkuji za vaši přítomnost. Já bych chtěla interpelovat pana ministra Lipavského, pana ministra zahraničních věcí, k tématu, které tady celý týden zmiňuji, a to je prodej zámku Štiřín.
Nejedná se o prodej. Z tohoto důvodu jsme oslovili Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se kterým nyní připravujeme převod, to nezastírám, převod toho objektu do jeho dispozice. Ten je řízen celou řadou zákonů a potom bude na tomto úřadu, aby našel vhodného uživatele pro ten objekt. Vím, že okolo toho historicky byly různé kontroverze, já jsem si toho vědom, a jsem proto i rád, že to přechází na tento úřad, ÚZSVM, který už je zase dostatečně kompetentní k tomu, aby s tím majetkem nakládal.
Děkuji a nyní je prostor pro doplňující otázku paní poslankyně.
Já se kolem tohohle majetku pídím z jednoho prostého důvodu, že je to jedna z nejlépe zachovaných našich památek. Bylo do toho poměrně hodně investováno a také v minulosti kolem toho byla spousta pokusů o prodej, proto se o to zajímám. Je to z mého regionu a myslím si, že určitě vláda či jiné zařízení spadající pod vládu má prostor pro využití, protože v minulosti se používal pro různé kongresy a tak dále. I já jako hejtmanka jsem ho využívala pro mezinárodní setkání.
Teklo tam 30 až 40 milionů každým rokem, i na ty investice, které jste zmínila, i na činnosti, které úplně nejsou asi z hlediska státu zásadní - bavíme se o hotelové činnosti, o restaurační činnosti, o golfových hřištích, o kongresové turistice. Je možné, že v nějakém jiném režimu najdeme způsob, jak to provozovat, možná ne.
A nyní je se svou interpelací na řadě pan poslanec Igor Hendrych a připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský. Prosím.
Děkuji za slovo. S panem ministrem Balašem jsem o tom hovořil již před nějakými pár týdny. Je si vědom problému, který spočívá v tom, že akademičtí pracovníci mají aktuálně především ve společenskovědních oborech, humanitních oborech, někdy i o 15 000 menší platy než v regionálním školství, a je to věc, kterou považuje za prioritu a chtěl by ji vyřešit. Vím, že ustavil pracovní komisi, která by se tím měla zabývat, a že sbírá data. To je informace, která je stará zhruba měsíc. Mě tahleta záležitost velmi zajímá, ptá se mě na to spousta lidí.
Děkuji. A co se týče dalšího postupu, nyní je pan poslanec Vladimír Zlínský na řadě, připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Uvedl bych tuto osobu. Já k tomu tady mám i graf , který asi nebude moc vidět. Můžete se podívat na ten server, kde je to jasně patrné.
A myslím si, že třeba i v tom slibu, který jsme dali, což je hledání větší míry integrace na úrovni třeba ORP, takže si myslím, že to je správně a že toto držíme. Nemám rád, když se něco dostane čistě pod marketingový claim. Nemusí si zajišťovat či někde honit vyjádření dotčených orgánů, prostě to na ten úřad dá a očekává, že na konci dostane vyrozumění. Stačí tedy podat jedno povolení. Když bych se vrátil do té rekodifikace i tak, jak vlastně v rámci vašeho komplexního pozměňovacího návrhu to bylo schváleno, a byl bych tak, jak jste toto odprezentoval, tak bych řekl, že ani v návrhu Kláry Dostálové či vašeho komplexního pozměňovacího návrhu to také nebylo, že to je všecko jedna věc. Byli tam hasiči, byla tam veterina, byly tam lázně. Z pohledu uživatele ten proces se musí jevit jako jedno podání, jeden proces, jedno razítko. Já nevím, jestli půjdu ještě dál ohledně závazných stanovisek přezkumu. Ale samozřejmě můžeme udělat pracovní schůzku na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj mimo standardní jednání výboru či ve skupině, která pod tím výborem funguje, která se zabývá stavebním řízením speciálně.
Děkuji, pane ministře.
Prosíme, není možné to připravit až na výbor a dát tam hotovou věc prakticky už se zavřeným krámem. Asi tak ta dohoda s opozicí nebyla, ale určitě si k tomu řekneme víc. A tady připomenu, že v tom předchozím, naší vládou připraveném znění stavebního zákona integrace počítala i s řešením životního prostředí, že jsme to právo veřejnosti tam měli. Když tam nebyla paní ministryně životního prostředí Hubáčková, tak jste relativně jednou malinkou větou tu veřejnost z toho vyloučili. Byla to aktivita vaše a pana ministra Kupky za dopravu. Takže, prosím, žádám ještě o jednu vaši odpověď, a to je odpověď právě k problematice veřejnosti, spolků a účasti veřejnosti na otázkách životního prostředí u jakýchkoliv stavebních záměrů.
My jsme byli i dohodnutí a já bych chtěla moc poděkovat za tu dohodu, že se na stavebním zákoně pracuje, koalice s opozicí. Na výboru to je úplně nemožné, protože výbor by musel přerušit tu lhůtu, aby se k tomu vůbec mohl vyjádřit. A vzhledem k tomu, že jsme si v uvozovkách plácli na to, že jsou tam nějaké termíny, které chceme všichni dodržet, a my vám fakt chceme pomoci, tak toto není možné. Tak jenom prosím, svolejme tu schůzku co nejdříve. Ukažte nám ty texty, abychom do toho se mohli podívat a případně ještě některé věci doladit.
Děkuji. Nyní pan ministr.
Děkuji za slovo. Není to tak na MMR. A ty nosiče, kde se potom upravují ty v uvozovkách detaily. Ale detail, který jste zde zmínil, někdy výrazně i může posunout znění toho zákona, tak ty máme připraveny, v nejbližších dnech určitě se s vámi sejdeme. Takže to zavření krámu nebylo a od teď už se nic neděje. Samozřejmě kreativitě, ale je to práce poslance, se meze nekladou.
A moje druhé téma, pane nepřítomný premiére Fialo, se týká personální politiky vaší vlády, konkrétně Ministerstva životního prostředí. Když jsem to několikrát komentoval na podzim v médiích, tak jsem říkal, že KDU-ČSL je prostě vyprázdněná, personálně vyprázdněná koaliční strana, že všechno řídí Marian Jurečka, a tím to bohužel končí. Je smutné, že ta pravda, ta realita platí i dnes, skoro v půlce února. Jenom připomenu všeobecně známé informace, že premiér nakonec dal tedy na svého koaličního partnera - vy jako premiér jste dal na KDU-ČSL, to je samozřejmě vaše plné právo. Vy odpovídáte za soudržnost koalice a i za vládu jako celek. Chápeme tedy, že vy jako premiér teď čekáte na nového prezidenta, ale já v tuto chvíli, pane premiére, nerozumím vašim vyjádřením. Všude v médiích slyšíme, že Petr Pavel není provládním kandidátem na Hrad, že ho vláda přece nepodporuje. I pan nově zvolený, a v březnu bude inaugurovaný, prezident Petr Pavel také říká, že není provládním kandidátem. Přesto Petr Hladík na ministerstvu v rámci mandátu, který jako náměstek má, úřaduje. Vy evidentně čekáte na to, až se Petr Pavel ujme své funkce se vším všudy, a předpokládáte automaticky - vlastně jste to řekl, pane premiére, v médiích - že potom ho Petr Pavel jmenuje. Já myslím, že i on naznačil, že s tím nebude mít žádný problém.
Poprosím o dodržování času. Děkuji za interpelaci. Opět zkonstatuji, že bude odpovězeno písemně.
Děkuji, vážená paní předsedající, za slovo. No, když to teď vidíme, i někteří vaši čelní, nyní tedy ministr financí pan Stanjura, tak ten tady třeba měl: Mít kde bydlet není luxus. Ale vy jste měl i jedno další heslo: "Nenasytný stát potřebuje dietu, ne vyšší daně." Děkuji za odpovědi. Já jsem nějak zmateně odešel, protože jsem si neuvědomil, nedíval jsem se na tu tabuli.
Prosím. A nyní poprosím paní poslankyni Vladimíru Lesenskou, která byla vylosována jako druhá, aby přednesla svou ústní interpelaci. Připravit se může pan poslanec Kamal Farhan, prosím.
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Vážený pane ministře Jurečko, zaujal mě váš rozhovor ze dne 7. února letošního roku, ve kterém reagujete na dotazy pánů Pavla Cechla a Jakuba Svobody, které se týkají změn v důchodovém systému. Mluvili jste o věku odchodu do důchodu v 68 letech a o odlišování různé náročnosti profesí a o tom, kdy člověk na pracovní trh přichází. Uklidňoval jste naši generaci, tedy nás narozené před rokem 1973, že nás se změny týkat nebudou, že to dopadne až na naše děti.
Já tyto stížnosti od pacientů slyším relativně často, že se nemohou dostat na vyšetření, že čekají na operaci, že jisté zdravotnická zařízení jim nabídlo velmi vzdálený termín, a proto z mého pohledu je třeba se podívat, jak to vlastně ve skutečnosti je. Jestli tyto stížnosti těchto lidí jsou oprávněné, nebo tomu tak není. A pokud někde dochází k systémovému selhání, je třeba hledat řešení. To je pro mě dosti frustrující zjištění. To je velmi pěkné upozornění, za které jako opoziční poslanec velmi pěkně děkuji. V odpovědi na písemnou interpelaci totiž není ani náznak toho, že byste měli snahu tento nepříznivý aspekt jakkoli řešit.
Vážená paní předsedající, milé poslankyně, drazí poslanci, možná vás teď překvapím, ale, vaším prostřednictvím, naprosto souhlasím se vším, co řekl pan poslanec Farhan. Já to zopakuji. Naprosto souhlasím se vším, co řekl pan poslanec Farhan. Proč s tím souhlasím? Bohužel poté, co Leoš Heger skončil jako ministr, se na to ostatní ministři vykašlali, ale to naprosto brutálně a bestiálně, a já jsem se snažil tu situaci změnit. Byla to marnost. Za prvé, u akutních pacientů, tedy tam, kde lékař, který vystaví žádanku a napíše, že vyšetření je statim - akutní, a je jedno, jestli je to snímek, CT vyšetření, magnetická rezonance, prostě toto vyšetření musí být v režimu statim provedeno. Typickým příkladem je syndrom kaudy u pacientů s bolestmi zad. Je prostě absurdní, aby pacient, který má syndrom kaudy, bolest mu vystřeluje do dolních končetin, má poruchy kontinence, udržení moči a stolice, čekal na to vyšetření na magnetické rezonanci, co já vím, den dva, protože pak se ty změny mohou stát nevratnými. To vyšetření musí být nejenom statimově provedeno, ale i statimově popsáno, a takhle bych mohl pokračovat. Pak je třetí kategorie, a to jsou pacienti ambulantní, a tady to je velmi komplikované. Screening se provádí v intervalech několika let a řada pacientů se třeba objedná s ročním předstihem na ten screening, prostě protože se domluví na termín. Totéž se týká sledovaných pacientů. Já jsem výbor oslovil, protože jsem členem výboru, tak jsem se několika jednání zúčastnil, a požádal jsem je, ať přesně definují, kdy musí být popis proveden, jak rychle musí být popis proveden. Třetí věc, kterou jsme udělali, tak jsme začali trošku jinak přistupovat k soukromým žadatelům, kteří chtějí provozovat tuto přístrojovou techniku, ale pouze pro ambulantní pacienty. To znamená, musíme pustit do systému ambulantní pracoviště, musíme do systému pustit například magnetické rezonance, které jsou s 0,5teslové, které v České republice opakovaně ministerstvo blokovalo. Musíme je do systému pustit tak, aby se tam mohli vyšetřovat právě ti ambulantní pacienti - kolenní klouby, mozky a tak dále.
A další na řadě je paní poslankyně Jana Berkovcová a připraví se pan poslanec Lubomír Wenzl. Stahuje?
Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, minulý týden váš úřad předal Národnímu pedagogickému institutu technické zadání revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Došlo k tomu však s víc než půlročním zpožděním, a dá se tak vůbec stihnout původně avizovaný termín, že od 1. září 2025 by podle nového RVP se mělo začít učit v prvních až šestých třídách šest základních škol?